Je to návrh speciálního referenda, nicméně my považujeme zákon o obecném referendu za hlavní a klíčový. Děkuji za pozornost.
A i když vnímám, že je devět měsíců před volbami, tak si myslím, že je to dostatečně dlouhý časový interval, abychom se mohli věnovat i takovýmto poměrně náročným tématům. O věci, jako je zvyšování daňové progrese, mluví občas pan prezident. Postřehl jsem, že své návrhy oprašují kolegové ze sociální demokracie. V sousedních zemích je to také buď realita, nebo téma, o kterém se diskutuje. Jsem si vědom toho, že část politického spektra bude spíše prosazovat konzervativní trend, tedy krátit daně. Ale já si myslím, že je to téma, které bychom mohli v této Sněmovně absolvovat. Pokud chceme snížit DPH, tak v tom návrhu pochopitelně vnímáme, že v tomto období by bylo dobré, aby to byl návrh rozpočtově neutrální, tedy kompenzovaný příslušným nárůstem inkasa, a to jak u korporátních daní, tak u progrese, v našem případě třípásmové progrese, u daní z příjmů fyzických osob. To je podstatou toho návrhu. Já myslím, že se v kampani bude určitě hodně slibovat a slibovat.
Vážené kolegyně, kolegové, přihlašuji se ke dvěma pozměňovacím návrhům. Týká se delegace na nižší stupeň řízení, dále zproštění výkonu služby na základě zahájení kárného řízení, pak ještě pobírání odměny za členství v orgánech právnických osob a týká se také osobního příplatku.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Takže tímto končím podrobnou rozpravu. Pana zpravodaje?
Aby to bylo správně - hlasoval jsem pro, a mám křížek.
Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Pan senátor Miloš Vystrčil a pan místopředseda vlády a ministr financí jsou mezi námi. Ptám se pana místopředsedy vlády, jestli má zájem o vystoupení. Není tomu tak. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale hlásí se pan senátor. Má tedy možnost vystoupit. Prosím, pane senátore. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Předseda klubu sociální demokracie se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane poslanče.
Prosím o přestávku pět minut.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po krátké přestávce v jednání. Máme nastavené kvorum 101 poslanců pro hlasování ve prospěch návrhu zákona, který Senát zamítl. Kolega Kováčik se hlásí?
Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro? Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Paní poslankyně Pekarová Adamová si přeje zařadit bod 120, tisk 730, nemocenská, 18. 1., to znamená zítra, po pevně zařazených bodech. Odpoledne, paní poslankyně? Je tomu tak? Odpoledne. Kdo je proti? Hlasování je v pořádku. Posledním hlasováním bude hlasování o návrhu pana poslance Soukupa. Tento návrh nebyl přijat.
Jenom bych chtěla poprosit, hlasování číslo 139 jsem chtěla hlasovat proti a zmáčkla jsem ano. Jenom pro stenozáznam.
Ano. Prosím, ujměte se slova.
Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, důvody pro předložení tohoto vládního návrhu zákona jsem myslím velmi podrobně uvedla v prvním čtení, jenom připomínám, že se jedná vlastně převážně o takovou technickolegislativní novelu a zároveň byla tato novela připravena kvůli provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady. Jinak tento návrh byl projednáván ve výboru pro sociální politiku, který jej doporučil schválit ve znění několika poslaneckých pozměňovacích návrhů, které byly... Vydržte! To je velice důležité zvýšení, které kompenzuje zaměstnavatelům zdravotně postižených osob to, že se minimální mzda pro zdravotně postižené vyrovnala s tou klasickou minimální mzdou, což je věc, která je zajisté velmi hezká, ale pokud bychom nezvýšili ten příspěvek, tak by to těm, kteří provozují chráněné dílny atd., mohlo dělat velké potíže. Takže já vás prosím o rychlé projednání tohoto zákona.
Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Pro pořádek chci říct, že panu senátorovi jsem po uzavření rozpravy ze slušnosti udělil slovo, aby on sám za sebe zhodnotil průběh rozpravy, byť jednací řád toto neupravuje. Z toho důvodu mu nemohu udělit opakovaně slovo. Každopádně jsme našli řešení v tom, že se otevře opět rozprava, aby pan senátor mohl reagovat na předchozí rozpravu s přednostním právem. Prosím, dávám vám slovo. Já vám děkuji za spolupráci. Díky tomu, že je otevřena opět rozprava, prosím, pane senátore, dávám vám slovo.
Pokusím se ji nezneužít. Vážený pane ministře financí, já se omlouvám.

Reakce navrhovatele nulová! Žádné vyvrácení této mé připomínky. Druhý argument - zákon je diskriminační vůči obcím.

Reakce navrhovatele nulová!

Já se omlouvám. Rozdíl je, že tehdy to byl ústavní. My jsme ho také měli ústavní. To, že lze některá práva obcí a krajů omezit zákonem, vyplývá například i z nálezu Ústavního soudu. Ve svém souhrnu samozřejmě nemohou tato pravidla územní samosprávu úplně odstranit. Obec je samostatně spravovaná zastupitelstvem. To je všechno. A zbytek, znovu opakuji, je to stejný návrh, jak jste předkládali, pravice, 2012, jenom tehdy byl ústavní. Nešlo to, tak aspoň doufám, že budeme mít normální zákon, protože to potřebujeme.
Nikoho dalšího do rozpravy přihlášeného nevidím. Dobře, stahujete svoji přihlášku. Vzhledem k tomu, že nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Nejprve se táži pana poslance Václava Votavy, jestli chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Jiří Koubek, jestli chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Martin Plíšek? Také ne. Také nechce závěrečné slovo. Než přistoupíme k hlasování - původně byla avizována přestávka. Dobře, nebudete si brát přestávku. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Já tedy přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Požádám tedy o nastavení kvora, které už je. Kdo je proti návrhu? Děkuji jak panu ministrovi, tak panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu. Samozřejmě, ohledně hlasování.
Proto zde chci poděkovat řadovým posudkovým lékařům za jejich práci a utvrdit je, že udělám vše, co je v mých silách a schopnostech, aby se podmínky pro jejich práci zlepšily. Již nyní dle vyjádření sdružení praktických lékařů dochází k případům, kdy žadatel zemře dříve, než je posouzen. Současná obvyklá doba pro přiznání dávky je i půl roku, výjimkou však nejsou ani roky. Špatným rozhodnutím posouzení žádosti, dlouhou dobou posuzování, špatnou informovaností se žadatel o dávku může dostat i do exekuce. Že tomu tak skutečně je, jistě potvrdili účastníci tiskové konference, kterou jsem k tomu pořádala. Základní data o lékařské posudkové službě jsou tato, jenom abyste věděli, proč se v této věci angažuji. Z toho jen 304 ze státní službě. Jaká řešení navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. To nejjednodušší. Otevřít zákon o státní službě a umožnit až do konce roku 2021, aby lékaři, kteří v tomto období dosáhnou nebo již dosáhli věku 70 let, nemuseli vstupovat do služebního poměru. Já se ale ptám - co to řeší? Nic. Jen to povede ke zhoršení situace a následnému kolapsu lékařské posudkové služby. Vyšším finančním ohodnocením chce řešit Ministerstvo práce a sociálních věcí posudkové lékaře. Ale paní ministryní opomněla požádat o navýšení rozpočtu v této souvislosti, tak jen doufám, že ve svém rozpočtu toto platové ohodnocení najde. Zvláštní příplatek za neuropsychickou zátěž a neatraktivitu činnosti. Změní něco tisíc korun, které navrhuje paní ministryně? Využití smluvních lékařů. Ale to je opět v rozporu se zákonem o státní službě. Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít pouze na zajištění prací menšího rozsahu, které se netýkají výkonu státní správy, a dále v některých výjimečných případech na zajištění prací menšího rozsahu, které se týkají výkonu státní správy. Zde půjde například o pomocné, servisní a manuální práce a o fyzické měření, chemické rozbory a porovnávání a určování technických parametrů. Případní smluvní lékaři mohou vykonávat jen přípravné práce, nemají atestaci posudkového lékaře. Rozhodnutí vydané lékařem bez atestace posudkového lékaře není platné. Mimochodem, atestace z posudkového lékařství dnes nesplňuje 38 % posudkových lékařů. Jiné ohodnocení. Posudkový lékař 13. platová třída, smluvní 5. platová třída. Větší využití stávajících administrativních pracovníků při přípravě podkladů lékařům posudkové služby. Myslíme si, i výbor pro sociální politiku, že relativně úspěšný. V červnu nám bylo ze strany Ministerstva práce řečeno, že se vše analyzuje, a zatím neznáme výsledky analýzy. Myslíme si, že by Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo navázat na dvě studie, které připravilo již za ministrování Petra Nečase Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to studie IBM a Deloitte, které nezávisle na sobě potvrdily, že stávající fungování lékařské posudkové služby je neudržitelné, a navrhovaly radikální změnu.
Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně a kolegové, já bych jenom v rámci faktické poznámky rád vysvětlil, proč hospodářský výbor na svém zasedání, na své schůzi, přijal usnesení, ve kterém je znepokojen stavem projednávání služebního zákona. Je to dáno tím, že díky služebnímu zákonu se ta řízení zabetonovala. Ale bohužel se zvrhneme na... budeme hasit a budeme vyřizovat jednu výjimku za druhou a ten základní problém nebude vyřešen.
Děkuji, pane poslanče. Jako další chce reagovat faktickou poznámkou pan poslanec David Kasal.
Ne, vy jste zvolili tu gumovou evropskou definici, která říká: takový rozpočet, který zajistí trvale udržitelné veřejné finance. Ale tu samou gumovou definici jste už ubrali obcím. To se ubírá jiným a nařizuje, a sobě ne. A já vím, že to je správně, ale že si vůbec ten slovník necháme vnutit. Ale vy jste to odmítli. Pro stát jste vy jako vládní poslanci hlasovali pro gumovou definici, omlouvám se, pro evropsky znějící definici, a ne pro ten tvrdě vyrovnaný přebytek, ale městům, obcím a všem ostatním, jak říkal pan senátor, jste nařídili mít vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Takže ten přístup je úplně jasný. Skoro všichni z vás seděli nebo sedí v nějakém obecním zastupitelstvu. Dělá se to indexovou metodou. To tam projde bez debaty, bez povšimnutí. Logicky, protože to nemá žádný význam. Abychom byli spravedliví, tak ten kompromis, tu kompromisní dohodu, neodmítla celá vládní koalice, ale pouze Česká strana sociálně demokratická. Dokonce jak ÚPV, tak někteří kolegové poslanci navrhovali tu spornou, podle našeho názoru protiústavní část vyjmout. Opět jste to odmítli. Porovnejte to. To jsou naprosto racionální názory, které senátoři vlastně všichni, možná s výjimkou dvou nebo tří, jestli si dobře pamatuji tu statistiku hlasování. Takže rozhodování máme poměrně jednoduché. Takhle jednoduché to je. Pak si můžete ještě zatleskat, to by bylo hezké dovršení smutného příběhu o tom, jak se tvoří a přijímá finanční ústava v českém parlamentu. Vy jste byli ostře proti. Pak vaši kamarádi z evropské socialistické strany to prosadili jako evropskou politiku, takže najednou je to v tom mainstreamu a najednou musíte přehodit výhybku a slovně to podporovat. Ten obsah vůbec neodpovídá tomu názvu. Vy jste nechali jenom nadpis. Ale možná náš proevropsky orientovaný premiér řekne: No ale splnili jsme. Už tam nemáme tento rest. Tak buďte rádi, aspoň ten nadpis máme.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že tady Senát opravdu napříč politickým spektrem odvedl velmi dobrou práci. To neřekla Evropská unie. To tady řekl pan ministr financí. Žádné sankce nám samozřejmě nehrozí.
Nikoho nevidím, v tom případě, když se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nejprve tedy pan senátor, poté pan navrhovatel a zpravodajové.
Druhá věc -

Tak jsem už ani rozpočtový výhled Ministerstva financí nehledal, protože samozřejmě taky neexistuje.

Ale rozpočtové výhledy si ani nezkusili sestavit. Tak jsem si říkal: Zkusím to aspoň u evropských orgánů.

Pak bych chtěl poděkovat panu poslanci Fiedlerovi za to, že říká, že snad i změní názor.

Nezastávám se tady pouze obcí.

Děkuju za pozornost.
Prosím, pane ministře.